Je to zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek. Tento zákon vypadá úplně jinak než stávající zákon. Zakládá se na jiných principech, respektuje evropské směrnice a je nutné, abychom respektovali, že je to zákon. Není to verze po 21 novelách zákona o veřejných zakázkách č. 137, který je nyní v účinnosti. Ráda bych jenom připomněla znovu: Stávající zákon o veřejných zakázkách má 21 novel. Prioritní snahou ministerstva bylo a stále je vytvořit právní úpravu, která bude pochopitelná pro všechny účastníky zadávacích řízení, která sníží administrativní zátěž, učiní celý zadávací proces maximálně efektivním a zároveň zachová transparentnost a rovný přístup v jeho průběhu. V souvislosti s přípravou nové legislativy bylo na půdě ministerstva ustanoveno několik skupin. Já bych ráda, aby zde z mých úst také padlo to, že sem nepředkládám zákon, který nikdo neviděl. Je to zákon, který možná vidělo dohromady, nevím, pět tisíc lidí, deset tisíc očí. Je to zákon, který byl projednáván na půdě expertních skupin, kde jsou členy profesní komory, akademická sféra, podnikatelé, samosprávy, všichni zadavatelé, ať už sektoroví, či veřejní. Čili tento zákon byl opravdu projednáván o A do Z úplně se všemi. Na úrovni ministryně pro místní rozvoj vzniklo kolegium, kde byli nejvyšší představitelé právě těchto institucí. Chtěla bych z tohoto místa poděkovat vám všem, kteří jste se každý měsíc účastnili našich jednání, protože jste projevili zájem o to, jak vypadá stav vzniku tohoto zákona a samozřejmě proces jeho projednávání. A následně zákon je do Poslanecké sněmovny předkládán bez rozporu. Podle nastaveného harmonogramu byla finální podoba nového návrhu zákona o zadávání veřejných zakázek doručena Legislativní radě vlády, která ho projednala. Musím říci, že Legislativní rada vlády tento zákon projednávala zhruba 12 hodin, protože samozřejmě tento zákon je velmi náročný, je zcela nový a členové Legislativní rady vlády opravdu projevili enormní zájem o to, aby tento zákon byl předložen jak vládě, tak Poslanecké sněmovně formálně, ale i věcně v pořádku. Na základě vládní debaty byly do návrhu včleněny tyto nové skutečnosti: U významných veřejných zakázek byla zachována povinnost ustanovovat hodnoticí komisi. Když máte 20 dílčích změn, tak tam se počítá těch 50 % na každou změnu. Takže celkem se převýší i ten limit. Náš zákon je přísnější. Tak jak je to nyní. Návrh zákona byl oproštěn od výjimky pro správní delikty u spolufinancovaných veřejných zakázek. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak bude přezkoumávat i spolufinancované zakázky, kde již byla uzavřena smlouva. Návrh zákona byl obohacen o řešení majetkové struktury dodavatelů. V případě anonymních vlastníků u českého dodavatele bude povinností zadavatele takového vítěze ze zadávacího řízení vyloučit. Dále bude vítězný dodavatel povinen učinit prohlášení o skutečných majitelích. Po schválení zákona musí proběhnout notifikace u Evropské komise, kde se bude zkoumat soulad zákona se směrnicemi. Pokud bych měla vybrat pouze některé klíčové změny návrhu tohoto zákona, tak jsem si vybrala zhruba šest, se kterými bych vás chtěla seznámit. A to: Návrh nového zákona přináší několik možností pro identifikaci mimořádně nízké nabídkové ceny. V současné době zákon pouze stanovuje povinnost porovnat nabídkovou cenu a plnění, nedává však další možnosti či návody, jak danou povinnost splnit.
Takže ono to jde. A už to tady zaznělo, prostě demonstruje to to, že tady není část vlády. Já jsem rád, že je tady pan ministr spravedlnosti, protože ono to prostředí také souvisí s tím, jak tady funguje justice a zákony a prostě všechny normy, které musíme dodržovat. Ale je to problém, nad kterým by měl bdít premiér a celá vláda a přinejmenším ministr financí. A ti tady nejsou a my tady máme tedy jenom ten zákon, který můžeme kritizovat, a není to tak trošku úplně fér, protože bychom měli právě dneska vést hlavní debatu o tom prostředí. To, co bylo zajímavé, těch mých patnáct let zkušeností s tím zákonem, bylo, že se to postupně horšilo. Ono principiálně to funguje opravdu tak, že když se nějaká norma vytvoří, tak nastane taková vlna problémů a pak si postupně sedá, všichni se tomu přizpůsobí. Ale horšilo se to tím prostředím, kde se postupně horšilo něco, co se vnímá jako právní stát a co já bych laicky trošku nazval srozumitelnost zákona, vymahatelnost zákona a dodržování zákona. Proč to říkám? Tak v první řadě je tady ten zákon, to je to hlavní, o čem mluvíme. Nikdo nezná jednoduchý recept, jak s ní bojovat, ale je to ten hlavní problém, před kterým dneska stojíme a který diskutujeme. Tak ty dotace jsou jeden problém. Obecně, a to patří opravdu do kultury těžko uchopitelné, těžko ovlivnitelné, je profesionalita. Ale já jsem pozoroval subjekty, které byly desetkrát menší než my, a ty s tím měly problémy. Vy jste ten zákon dávali dohromady, jak jsem se ještě přesvědčoval tady v kuloárech, dávali dohromady s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. To je naprosto klíčový orgán. Děkuji klíčovému orgánu. Není to kritika toho úřadu. A tam, kde budou věci, které -
Ano, pane poslanče, já mám také představu, jak by se tato diskuse měla vyvíjet, a prosím, aby se vyvíjela v klidu v Poslanecké sněmovně. Nechci jmenovat známé hříšníky, kteří se pořád baví.
V rámci dalších pozměňovacích návrhů jsem upozornil na několik formálních zpřesnění, jejichž opomenutí však může přinést závažné problémy. Jsou to pozměňovací návrhy číslo 2678 a 2687 a jejich obsah je také zahrnut do toho společného návrhu. Dále považuji za přínosné, že konečně existuje možnost, aby zahraniční profesoři, kteří působí na českých univerzitách a vysokých školách, mohli být garanty studijních programů. Osobně se domnívám, že rigidnější oddělení institucionální akreditace od akreditace studijního oboru by bylo pro celý proces přínosné. Budu však akceptovat většinový návrh koalice a k tomuto pozměňovacímu návrhu se nepřihlásím. Věřím však, že minimálně myšlenky, které jsem tam uvedl, mohou být využity při tvorbě následných podzákonných norem. Druhá věc je, jak je s nimi nakládáno. To je pikantní zejména při organizaci těch několika málo skutečných společných studijních programů se zahraničními univerzitami, které české univerzity mají. Proč tomu tak je? Protože se nechováme manažersky, protože jsme mnohokráte v pozici úřadu práce, která pro některé jedince na univerzitách bez publikační a vědecké činnosti zajišťuje jejich existenci. Samozřejmě každý sedlák ví, že jestliže chce, aby mu kráva dojila, musí jí dát pořádně kvalitní stravu do koryta. Není možné budovat prestiž vysokých škol bez odpovídajících finančních dotací. Ale současně je potřeba se dívat a auditovat, jak jsou v resortu finanční prostředky využívány, jak fakulty a vysoké školy snižují náklady na provoz a mnohdy i na výuku. Další chybu vidím v lehkovážném předávání akademických svobod mimo univerzitní systém. V první řadě si musíme říct, co jsou vlastně akademické svobody. Tu definici už za nás provedli ve 40. letech minulého století američtí profesoři, American Association of University Professors, která v roce 1940 deklarovala principy akademických svobod. Mezi uznávané akademické svobody patří zejména plná svoboda bádání a publikování výsledků při plnění dalších akademických povinností, plná svoboda projevu ve výuce mimo kontroverzní témata, která nesouvisí s předmětem výuky, a zajištěná svoboda projevu, přičemž akademici musí respektovat skutečnost, že jsou do jisté míry tvůrci veřejného mínění. Měli bychom spíše akademické svobody rozvíjet a podporovat je, a ne se jich zbavovat kvůli pochybnému pozlátku jednorázové komunikace s prezidentem. Tento rituál, který nás dnes přibližuje spíše k Byzanci a k východním zemím než k tradičním univerzitním zemím Evropy, jako je například Itálie a Anglie, by mohl zůstat dle mého názoru na univerzitní, popřípadě resortní půdě. Děkuji vám za pozornost.
Já vám, pane poslanče, také děkuji za váš příspěvek. A nyní dovolte, abych přivítal na galerii hostů delegaci zahraničního výboru parlamentu Albánie, kterou vede jeho předsedkyně paní Arta Dade. Prosím o přivítání. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Obě ta ustanovení se ale týkají jednoho druhu z té trojice druhů, které definuje náš zákon ve vztahu k vysokým školám, tedy konkrétně soukromých a případně i státních vysokých škol. také stanovuje podmínky, za kterých veřejná vysoká škola může tyto kurzy vykonávat. Mě se zdá, že není možné, aby tato výsada byla umožněna pouze veřejným vysokým školám.
Nyní jsou zde dvě faktické. Pan předseda Kalousek, potom pan předseda Votava.
Já jsem naopak přesvědčen, že posiluje. Koalice má většinu, jenom máme pocit, že u toho nejsme, tak se zdržíme hlasování.
Děkuji za slovo. To je ten pozměňovací návrh, který je označen jako Šincl-Votava. Bylo kladné stanovisko. Tolik jenom na vysvětlení.
Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy.
To by se pak nesměly hýbat ceny v ničem jiném, i ve spotřebním zboží. To by chtěl každý.
Děkuji.
Opravdu nevím, co k tomu víc říct.
Já tedy zatím nevidím pana ministra financí. Ano. Pan ministr je přítomen, takže můžeme pokračovat. Není tomu tak.
Děkuji za slovo. Dobře víme, že regulace makléřů, kterou si možná spotřebitel zaslouží, patří do jiného zákona než do zákona o pojišťovnictví. Dobře víme, že ministerstvo financí se něčemu takovému dlouhodobě bránilo. Tak jste to udělali. Vy jste si dohodli nějaký koaliční kompromis a my to respektujeme. Určitě máte dost sil na to, abyste si tento kompromis prohlasovali. My pevně doufáme, že bude v zájmu spotřebitele, že nebude v zájmu bratra pana ministra Babiše. Prosím o pochopení, že všichni poslanci TOP 09 se zdrží hlasování.
Ano. Dále do rozpravy pan zpravodaj. Prosím, aby svá místa u stolku zpravodajů zaujal jak pan zpravodaj, tak pan ministr, a pana zpravodaje prosím k řečništi. Zbývá nám pouze tedy závěrečné hlasování. Všechny vás odhlásím, prosím o novou registraci. Paní poslankyně Chalánková se nehlásí ani pan předseda Kalousek, takže v tom případě můžeme hlasovat. Pan zpravodaj?
Ano, u mě také svítí zelená.
Ano, dvakrát souhlas. Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona nebyl vysloven souhlas.
Dámy a pánové, já bych rád, kdybychom si každý pro zbytek svého života i pro politickou historii uvědomili, co se teď právě odehrálo. Zákon profesionální, a protože byl profesionálně připraven, tak mám důvod se domnívat, že do něj nemohl zasahovat ani pan ministr, protože kdyby do něj pan ministr zasahoval, tak profesionálně připravený být nemohl. A takto profesionálně byl předložen do Poslanecké sněmovny. Rodina Babišova nemohla by bohatnout tak rychle, kdyby prošel zákon poslance Šincla. Leč v tu chvíli pan předseda ANO říkal panu předsedovi sociální demokracie: Chceš být ještě chvíli premiérem? A všichni byli spokojeni, rodina Babišova byla spokojena, že byznys není retardován, pan předseda vlády a předseda sociální demokracie Sobotka byl spokojen, že dál zůstává předsedou vlády a sociální demokracie, a udělali jste koaliční dohodu. Já bych ho čistě z věcného hlediska jako někdo, kdo se tomu léta věnoval, byl klidně ochoten podpořit. Ale proč bych vám měl, kolegové, dělat užitečného idiota jenom proto, aby bratr pana ministra Babiše ještě chvíli měl svůj byznys a aby předseda vlády byl ještě chvíli předseda vlády? Ale prostě lakota rodiny Babišovy je tak strašlivá, že nejste schopni dodržet ani tuhle dohodu!
Chci se zeptat, zda někdo s přednostním právem se ještě hlásí o slovo. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Než bude otevřena rozprava, táži se pana navrhovatele, zda chce vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.
A poslední.
Děkuji panu předsedovi poslaneckého klubu ODS. Prosím, pane předsedo.
Mandatorní výdaje nelze ušetřit exekutivní cestou. Pokud mám rezervu v mandatorních výdajích, není to proto, že umím šetřit, ale proto, že jsem je předimenzoval při rozpočtu. Ale pak nemám právo ty peníze chtít utratit na něco jiného. To jsem jenom špatně rozpočtoval. A jinak to prostě exekutivně nejde. Může být předimenzováno při rozpočtu, a pak by Sněmovna ty peníze měla snížit a nedat, ale ne dát na něco jiného.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi.
Vím, že dlouhodobě nebyl valorizován příspěvek na péči u osob zdravotně postižených. Z toho důvodu načtu do rozpočtu pozměňovací návrh, který bude valorizovat tuto částku zdravotně postižených, protože předpokládám, že jestliže chceme být sociálně spravedliví, musíme jít i touto cestou.
Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do rozpravy. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova.
Dobrý den, vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci. A také z tohoto důvodu to byli jenom ministři a ministryně za ČSSD, kteří hlasovali pro tento návrh. Co se týče potom toho následného návrhu, těch 600 korun, tak to bylo proto, protože jsme to chtěli udělat rychle a dát to seniorům ještě před Vánoci. To, co se následně vyvinulo - a ten smysl také byl, že to byly letošní peníze. A já bych neřekla, tak jako pan poslanec Kalousek, že se to blbě narozpočtuje.
Nyní s přednostním právem pan předseda Miroslav Kalousek.
Odpusťte prosím, už jsem opravdu nechtěl zdržovat, ale to závěrečné slovo mě zaskočilo. Vy jste říkala: já jsem něco na jaře nesla na vládu. Ale my tu neprojednáváme to, co jste někdy na jaře nesla na vládu. My tady projednáváme vládní návrh, který jménem vlády obhajuje před Sněmovnou člen vlády, ministr práce a sociálních věcí. A teď jsem se v tom ztratil, protože to chvíli vypadalo, jako že politička ČSSD říká: já jsem něco chtěla a ti oškliví koaliční partneři mi to nedovolili, a potom zase říká: já jsem členka vlády a vy, Poslanecké sněmovno, mi to schvalte.
Děkuji panu předsedovi Kalouskovi. Další s přednostním právem je pan předseda Stanjura.
Já si myslím, že paní ministryně nedostala správnou informaci. Nic takového jsem v legislativním plánu vlády neviděl. Já jsem očekával, že paní ministryně ocení postoj pravicové opozice, která jí umožnila, i jí osobně, blíží se k tomu, co nesla do vlády. Ale počkáme si na to hlasování.
A co tedy notifikace? To už dnes vláda ví, že bude renotifikovat? To budeme absolvovat další divadlo jako dosud i s těmi dosud neprojednanými tisky, protože řada z vás, kolegové, si možná neuvědomuje, že tady jsou i čísla sněmovních tisků k novele loterijního zákona, na něž se ještě vůbec nedostalo. Myslím, že to je tisk 549, tuším, jestli si to pamatuji správně. Vrátím se zpět k daňovým únikům a nelegálnímu hazardu, o kterém tu dnes my všichni, ale hlavně koalice, rozhodujeme. Já bych tady chtěl od předkladatele nebo zpravodaje, aby jednoznačně řekli, jak to bude v roce 2016 pro legální provozovatele a jak pro nelegální provozovatele. Že se jim do této odpovědi asi nebude moc chtít, je mi celkem jasné, protože bez pozměňovacích návrhů Fiedler nebo Kovářová to totiž budou dále zákonem potvrzené prodloužené daňové prázdniny pro nelegální firmy. Z úst náměstka financí Závodského na středeční konferenci Ministerstva financí přímo zaznělo, že nelegály bude řešit až velká vládní legislativa, velká vládní novela, a že posunutá lhůta notifikace není žádný problém, je to jen kosmetická záležitost. Takže pokud je to jen kosmetická záležitost a Evropská komise žádné zásadní výhrady nemá, žádám, aby stanovisko Evropské komise bylo zveřejněno minimálně nám, poslancům. A protože hodlám já i náš poslanecký klub podpořit právě projednávanou novelu, chci opravdu vědět, jak je loterijní zákon dokonalý a vše je pozitivní, tak, jak to vypadalo na středeční konferenci. Jak je to s povolováním nebo zákazem kvízomatů? Spadá kvízomat pod loterijní zákon, nebo ne? Jaký je jednoznačný výklad? Tak tady nebudu čekat a ptám se zde rovnou. A proč toto stanovisko nevisí v tuto chvíli již dávno na stránkách Ministerstva financí, proč nejsou instruovány obce a starostové? Co je ale nejhorší, pokud Ministerstvo financí ví, že kvízomaty mají spadat do loterijního zákona a nejsou za ně odváděny žádné odvody, proč dosud neřešilo daňový únik? Opět mi tady rezonuje zásadní nesoulad s cílem novely zákona o elektronické evidenci tržeb, která právě - a já říkám správně - se snaží potírat to, že jsou daňové úniky a nejsou vykazovány tržby, a tady to poměrně paradoxně zůstává bez předmětu zájmu ministerstva. Abych vám doložil, že se nejedná o jakkoliv mnou zveličovaný problém, dovolte mi uvést několik citací z tisku a mezi nimi i několik citací nejvyšších vládních činitelů. Na serveru Finanční správy se již 10. dubna 2014 objevila zpráva s názvem: Kvízomaty jsou v současné době provozovány legálně? Šetřením úřadu bylo zjištěno provozování celkem 61 kusů kvízomatů na 37 místech celé České republiky." V závěru tohoto článku je zcela zásadní konstatování, že ministři teď zkoumají, jestli kvůli zákazu kvízomatů bude nutná změna loterijního zákona. Pokud ano, jsou ji prý připraveni navrhnout co nejdříve.
Pane poslanče, jenom krátce. Jen pro pořádek to čtu.
Já budu pokračovat ve čtení svých otázek, protože jsme na ně dosud nedostali odpověď v rámci druhého čtení v rámci projednávání tohoto zákona. Válková je spojila s organizovaným zločinem. "Budeme postupovat důrazně, důsledně a rychle," řekla Válková. Ministerstvo chce tvrdší postup. V tomto článku je zajímavá informace, že touto problematikou se již zabývá vrchní státní zástupkyně. Babiš uvádí: "Provozovatelé kvízomatů z nás dělají hlupáky. Stát je připraven tvrdě zasáhnout." A tady je úplně stejná situace. Proto jsou represivní složky státu zcela bezmocné.
Nacházíme se v rozpravě, kde je nejprve s faktickou poznámkou přihlášen pan poslanec Ivan Pilný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych jenom rád vaším prostřednictvím vyhověl výzvě pana poslance Lanka a ohlašuji v této záležitosti střet zájmů a nebudu hlasovat.
Děkuji panu poslanci Pilnému. Dalším s přednostním právem je pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Tak nic proti tomu ohlášení, ale nakonec nevím, kolik poslanců by mohlo hlasovat, kdybychom řekli, že každý, kdo má v rodině penzistu, je ve střetu zájmů. To si myslím, že v tomto případě se úplně nedá takhle aplikovat, když máme 2,9 milionu lidí, kteří pobírají některý typ důchodu. My jako pravicová opozice jsme to zablokovali, protože jsme řekli, že je potřeba k tak důležitému návrhu zákona mít možnost podávat pozměňující návrhy.